Dostaneme se zhruba na polovinu.
Pane poslanče, já jsem ještě neukončil obecnou rozpravu. Vy jste ten svůj návrh přednesl v odůvodnění návrhu na začátku. Já mám za to, že formálně by měl zaznít v obecné rozpravě návrh na zkrácení. Měl by ještě někdo zájem o vystoupení? Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Ustálil se nám počet, přistoupíme tedy k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru? Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání?
Tam ten mandát nebyl. Čili zase určitá výtka specifikace tohoto návrhu. A v tomto případě bych souhlasil s předkladateli a velice rád bych tuto nedokonalost využil a poslal paní bývalou ministryni zahraničí do tepláků, ale asi se mi to nepodaří. Definice terorismu může být i velice blízká našich hranic a může být i aktuální. Můžeme se podívat na Ukrajinu, tolik zmiňovaná tady v usnesení a v přístupových debatách s Ukrajinou. Zcela relevantní, ale faktický pohled na věc. Tento zákon je v této věci a definici absolutně nepřipraven řešit tyto otázky. A už se nám stalo, že čeští občané bojují na jedné i druhé straně této fronty. Jsou to sice jednotlivci, ale jsou tam. A teď, jak by se český soud vyrovnal s tímto postupem? To si netroufám nahlédnout do jejich hlav a jejich svědomí. Bohužel tento návrh, byť je psán, jak se říká, velice zjednodušeně, a někdo říká, že co je jednoduché, je v pořádku, je správné, tak není až tak úplně pravdou v reálném životě. - To je ten problém, ke kterému mířím, právní jistota. Každý občan by si měl při čtení zákona uvědomit, jaká je jeho právní jistota vyplývající z konkrétního paragrafu. Chápu ale snahu předkladatelů, proč tento návrh předložili. Občané volají po řešení. Zatím v České republice necítíme přímo dopady terorismu, jak to cítí občané Německa, Francie, Belgie a dalších zemí s velkou muslimskou komunitou, do které se lépe infiltrují prvky islámského terorismu. Přesto naši občané cítí obavu, protože jsme součástí sjednocené Evropy, jsme součástí Schengenu, a Schengen nefunguje. Kolegové předkladatelé tady oprávněně a dlouhodobě kritizují nečinnost Evropské unie na tuto situaci. Schengen je rozbourán, zatím k nám nikdo příliš nepřichází. A tady nastává otázka, jaké řešení skýtá český právní řád na tuto otázku, na tento problém a strach občanů. Má toto řešení? Tento návrh toto neřeší. Proto je oprávněný apel, který tady už mnohokrát zazněl, na českou vládu, aby se tímto vážně začala zabývat. A možná jako první v Evropské unii. Zrovna jsem pohledem zjistil, že tu není žádný z ministrů.
Pak budeme vytvářet celý systém evidenční ochrany. Já si myslím, že jsme se dostali dál, než jsme chtěli. Vážené kolegyně, kolegové, zamyslete se nad tím, co v podstatě v tom návrhu zákona je. Já si myslím, že pan ministr určitě na tyto moje poznámky odpoví. Ale jestli skutečně takto navržený zákon, takto tvrdý a s takovými podmínkami v tuto chvíli je nutný.
Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Laudát stáhl svoji přihlášku. A hlásí se pan poslanec Váňa do obecné rozpravy.
My je chceme posílat do kriminálního prostředí pod krycími identitami. To je životu nebezpečné. Pak z nich tedy musíme udělat bezpečnostní sbor, ozbrojit je a nějakým způsobem to řešit už tedy opravdu jinak, než jsme to řešili doposud, jako inspektory ČOI. Ano, celníci mají pravomoc měnit identitu. Ano, policie má pravomoc měnit identitu v rámci vyšetřování trestných činů. Ale prosím pěkně, rozlišujme mezi tím, co chceme po inspektorech. Pak někoho napadne, že se budou měsíce pohybovat v tom závadovém prostředí pod falešnou identitou a bojovat někde s těmi loupežníky, kteří... Myslím si, že to záměr zákonodárce nebyl. Já si myslím, že samozřejmě to první čtení je velmi důležitá věc, protože se můžeme vážně zamyslet nad tím, jaký dopad by takovýto návrh zákona měl. Protože jak jsem nahlédl do toho materiálu, je to v podstatě hlavní pilíř toho návrhu - že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli se s tím nevypořádat nějak jinak. Dobrá tedy. Takže děkuji za pozornost. Jsem velmi rád, že jsme zareagovali na tu aktuální situaci projednávání tohoto zákona, a věřím, že ty námitky vezmeme v úvahu.
Já vám děkuji, pane poslanče. Další se hlásí do obecné rozpravy paní poslankyně Jana Černochová.
Víte, kolegyně a kolegové, mě zaráží to, že pan ministr Mládek tady sedí jak zařezaný. Telefonuje, nereaguje na to, co tady zaznívá i od jeho kolegů vládních poslanců. Pane ministře, můžete nám prosím říct, jestli to, co tady zaznívá od vašich kolegů je pravda, nebo není? Sněmovna by měla znát váš názor. Vy jste předkladatel za vládu tohoto návrhu. Tak jak se něco takového může stát? Čím odůvodníte vy ten návrh, který tady předkládáte? Ať už je to Ministerstvo obrany v podobě zákona o Vojenské policii, nebo je to Ministerstvo financí v podobě větších pravomocí celníkům. Kdo další? Pan ministr Brabec mává že ne, ale můžeme mu věřit, ale uvidíme, s čím přijde do konce volebního období. Takže já bych, vážení členové vládní koalice, možná považovala za fér vůči nám všem, kdybyste to řekli najednou.
Děkuji, paní poslankyně.
On to má v nátuře a vůbec mě to nepřekvapuje. Nepřekvapuje mě, když si to dělají možná někteří siloví ministři. i když i toto je míněno vážně. Ale teď už tedy velmi vážně. Uvědomujete si vůbec, co tato vláda dělá? Co tam váš vicepremiér dělá? Je tohle vůbec možné? A zřejmě jsou zaskočeni všichni poslanci. Já se tady nepřítomných ministrů a premiéra ptám, kolik takovýchto věcí ještě budou podstrkávat do konce volebního období. To skutečně kvůli tomu, že někdo bude kontrolovat a honit šmejdy kvůli papiňákům, tak budete tady tohleto provozovat a předkládat? A já si myslím, že tohle není na předělávání zákona. A tahle vláda by se měla stydět! Je možné, že tohle projde přes Legislativní radu vlády?
Poprosím o klid sále. Ještě pořád projednáváme návrh zákona.
Nebo kdy to sem přišlo, já nevím. Nebo tohle padá na vrub panu ministru Chvojkovi? To se mi nechce věřit.
Já vám děkuji, pane poslanče. A pan ministr byl přihlášen do rozpravy.
A dočasně, prosím vás, v oblasti daní, a možná nejen tam, pro mě znamená, že je to navždycky.
Děkuji, pan zpravodaj s přednostním právem.
Byla by to mimořádná úleva především pro podnikatele, ale také i pro státní administrativu. Dva roky to tu leží, kolegové.
Děkuji. Eviduji návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona.
Mimochodem, vidím tady názory i z hnutí ANO, že je to rozumné. Jen tak mimochodem, já tvrdím, že to rozumné je a je to rozumné v oblasti spotřební daně. Děkuji za pozornost.
To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Ptám se na závěrečná slovo pana navrhovatele.
Musím říct, že nejsem překvapený, ale pobavený. Jenom abychom věděli, jak to tady funguje a jak může fungovat elementární důvěra, když za 14 minut se změní názor úplně naopak. Ale to nevadí, máte na to právo. Jenom jsem chtěl, ať to tady zazní, že pak se nedá věřit nikomu a ničemu. A pan poslanec Leoš Heger mluvil o minulém volebním období. Já to budu kritizovat pro obě vlády. A je to špatně. Myslím, že máme šanci pomoct prvovýrobcům, pomoct pivovarům, pomoct těm, kteří provozují hospody, restaurace, hospůdky. Stát si to může dovolit, opakuji, můžeme snížit daně a je čas snížit daně.
Přiznám se, že mě překvapilo vystoupení zástupce klubu ANO, neboť jsem byl také informován, že by neměl být problém s propuštěním do druhého čtení.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, pane ministře, zahajuji další jednací den 54. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Je to s přednostním právem, pane předsedo? Takže k pořadu schůze mám zatím čtyři přihlášky. Nejprve poprosím paní poslankyni Bebarovou Rujbrovou a připraví se pan poslanec Seďa, po něm pan poslanec Plíšek a potom pan předseda Faltýnek.
Děkuji, pane předsedo.
Potřebuji slyšet pana poslance, co navrhuje.
Já si dovolím navrhnout předřazení bodu 20, sněmovní tisk 378, odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů, to je to, co včera bylo zařazeno, ale z časových důvodů k tomu nedošlo, a to na dnes dopoledne za již předem zařazené body.
Prosím pana poslance Plíška.
Vláda k ní vyslovila souhlas. A já vás proto prosím, abychom tento bod zařadili dnes jako třetí bod našeho jednání. Tedy po třetích čteních. Takže poprosím, abychom bod č. 140, sněmovní tisk 853, novelu zákona o advokacii, zařadili jako třetí bod dnešního jednání.
O tom budeme hlasovat. Prosím pana předsedu Faltýnka.
Tak za tyto body, které byly navrženy.
Už několikrát na něj mělo dojít. Je to druhé čtení. Dneska odpoledne po pevně zařazených bodech.
Dobrý den, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. My máme dnes zařazený pevně bod 161, což je návrh poslanců Jany Černochové, Ivana Gabala, Jana Hamáčka, Davida Kádnera, Martina Stropnického, Marka Ženíška na vydání ústavního zákona, kterým se mění Ústava. Protože dnešní dopolední program je poměrně střídmý, tak navrhuji, abychom změnili toto pevné zařazení, a to ve dvou variantách.
Ano, také děkuji. Pokud nikdo, tak budeme hlasovat. To znamená jako třetí bod dnešního jednacího dne.
Jeden podstatný bod ale v současném právním řádu není a to je usnadnění uložení vyšetřovací vazby pro podezřelé z terorismu. Jak asi všichni víte, tak pro uložení vyšetřovací vazby musí nastat alespoň jeden ze tří daných důvodů. A to sice předstižný, koluzní anebo útěkový. Soud musí pro prokázání důvodu vazby vždycky skládat pečlivě důkazy. Příslušný soudce bude muset o vazbě vždy spravedlivě rozhodnout.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Je však třeba podotknout, že se jim to moc nepodařilo. V podstatě se totiž nejedná o nový zákon, ale o novelu trestního zákoníku, trestního řádu a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Ale i tyto tři novely zákonů se podle předloženého materiálu spíše jeví jako chaotické a možná až nadbytečné. Takže jestliže vláda v důvodové zprávě při projednávání sněmovního tisku od skupiny poslanců, který je pod sněmovním tiskem 670, který právě projednáváme, něco vytýká skupině poslanců, kteří předložili zákon, jako to, že se snaží pouze vytvořit souhrnný pojem pro skupinu trestných činů, tak o několik měsíců později vláda učinila to samé. Já jsem se přihlásil do diskuze a v diskuzi poté vystoupím i s konkrétními návrhy.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Jan Klán.
Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, pane předkladateli, pane zpravodaji, kolegyně, kolegové. On na sklonku svého života přišel s termínem tekutý strach a v tom případě to můžeme napasovat i na tekutý terorismus. Zde se nikdo nepozastavuje nad tím, že i auto může být použito jako zbraň hromadného ničení. My už jsme kdysi, před nějakými 15 lety, tento problém řešili, když jsem ještě studoval, na vysoké škole, na filozofické fakultě, že auto může být použito jako nástroj terorismu. A nikdo se nezamýšlel nad tím, že by měla nastat regulace přístupu k automobilům. Vždy se teroristé snažili vyvolat strach a zaútočit na západní hodnoty naší euroatlantické civilizace. Jasně se ukazuje, že svět se podobá právě minovému poli. Nikdy nevíte, kdy do tohoto pole vstoupíte a zda se vám nebo vašim blízkým něco přihodí. Nikdy tohle nemůžete vědět, protože právě žijeme v době tekuté společnosti, která se mění v rámci globalizace. Mapa těchto minových polí, kde se vám něco může stát a kde existuje největší možné riziko terorismu, je možná bedlivě tajena. Možná není, ale je těžké odhadnout ona místa, kde se něco přihodí, nebo je vytipovat. Právě s nárůstem imigrace do Evropy je zaminován téměř celý starý kontinent. Stav zaminování mají na svědomí podle mého názoru následující tři faktory: Za prvé, neexistence pevných hranic, kde dochází k různým kontrolám na hraničních přechodech. Hranice národních států jsou tedy v tom případě imaginární, ve své podstatě neexistují, ony se roztekly.
Já vám také děkuji. Nyní tedy řádně přihlášená paní poslankyně Hnyková a připraví se pan poslanec Ondráček.
Děkuji, pane předsedající. Než začnu svůj projev, musím zareagovat na pana kolegu Chalupu, prostřednictvím vás. Všechny tyhle ty věci, které vy jste tady vyjmenoval, pane kolego, jsou součástí ochrany naší země. Takže to, co vy jste tady říkal, my chceme rozšířit i legislativně, chceme to zpřísnit. Takže prosím, nevyvracejme tady věci, že něco je zbytečné. Vy jste sám řekl - fungovat, jak mají. Proč vy to sám neprosadíte v rámci koalice, která tu je? A to si myslím, že je právě problém celé České republiky. Evropa je vystavena teroru jako nikdy v novodobé historii. Vystavím zde smutný krvavý účet teroristických útoků za poslední dva roky. Použity byly granátomety a útočné pušky. Listopad 2015 opět Paříž - při střelbě islámských sebevražedných atentátníků zemřelo na 130 lidí, dalších skoro 400 utrpělo zranění. Radikálové udeřili na více místech naráz. Opět útočí islamisté, opět koordinovaně a na několika místech. Exploze otřásly bruselským letištěm i stanicí metra, zahynulo 32 lidí a 300 bylo zraněných. Francouz s tuniskými kořeny vraždil kamionem na promenádě, nepřežilo 84 lidí, teroristu zastřelili policisté. Zaútočil nožem a sekyrou, naštěstí nikdo nezemřel. Útočil osmnáctiletý Němec s íránskými kořeny. Na svědomí má devět mrtvých a téměř dvě desítky zraněných. Poslední velký teroristický útok se stal na adventních trzích v Berlíně 19. prosince loňského roku a jistě si to pamatujete, je to tak nedávno. Zahynulo při něm 12 osob, mezi nimi i jedna Češka. Dalších 48 bylo zraněno a z toho vážně. Zahynula tam jedna česká občanka, měla jméno Naďa Čižmárová. Zanechala po sobě malého pětiletého chlapce. Ještě bych se v závěru vrátila k svému předřečníkovi, panu zpravodaji, který vystoupil přede mnou a mluvil tam o tom, že nejsou vlastně lidé připraveni ve školách. Ale oni nejsou připraveni ani na těch ulicích.
Já vám také děkuji, paní poslankyně.
Velmi stručně, aniž bych chtěl zpochybňovat, co tady řekla paní předřečnice, kolegyně. Pak jsme měli taky tady případ Uherský Brod, kde jsme to řešili jak na GIBSu, tak na výboru pro bezpečnost.